Ta náplň se dává tomu vystoupení jiná, já to respektuji. A souhlasím s tím, nechme si to posvětit odborem legislativy. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu.
Garanční výbor na svém výjezdním zasedání 50. schůze ze dne 14. června má toto usnesení č. 246, které se týká hlasovací procedury: Čtrnáctým bodem je bod G pana poslance Zavadila. A patnáctým je hlasování o návrhu zákona jako celku.
Já vám děkuji. A k proceduře se hlásí paní poslankyně Hnyková.
Děkuji za slovo.
Nyní tedy budeme hlasovat o celé proceduře jako celku ve znění přijaté změny. Já zahajuji hlasování. Hlasování 91, přihlášeno 136, pro 131, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme.
Žádné legislativně technické úpravy nemám napsané ani nebyly přednesené.
Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 92, přihlášeno 137, pro 130, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Kdo je proti? Tento návrh byl zamítnut.
Stanovisko garančního výboru je pozitivní.
Tento návrh byl přijat. Kdo je proti?
Též děkuji a myslím, že jsme sociálně slabším skupinám obyvatelstva pomohli, protože léky jsou samozřejmě drahé.
Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy.
Tento návrh je jedním z kroků, který přispěje ke střednědobé stabilizaci financování systému VZP, a tím i ke stabilizaci českého zdravotnictví jako takového. V rámci návrhu zákona jsou výslovně uvedeny částky příslušného vyměřovacího základu, z nichž se v letech 2019 a 2020 bude pojistné za státní pojištěnce počítat. V rámci druhého čtení byly načteny pozměňovací návrhy pana poslance Vyzuly a paní poslankyně Markové. Paní poslankyně Marková načetla dvě alternativní varianty automatického navyšování plateb za státní pojištěnce. Zároveň si myslím, že tento vládní návrh zákona vytváří dostatečný časový prostor pro to, aby se situace po roce 2020, čili od roku 2021, dál nějakým způsobem upravovala, pokud se pro ni najde dostatečná podpora. Tohle je, řekl bych, maximum možného.
Valorizace plateb za státní pojištěnce je bezesporu krok správným směrem, ale ve vládou předkládané podobě to není krok systémový a nezajišťuje dostatečnou předvídatelnost příjmů v systému veřejného zdravotního pojištění ve střednědobém horizontu. Vládní návrh totiž dává relativní jistotu jenom do roku 2020, ale pomíjí, co bude dále. Po roce 2020 tak o změnách ve výši vyměřovacího základu podle tohoto zákona, který dneska budeme schvalovat, bude opět tak jako dosud rozhodovat aktuální politická situace a ochota uvolnit finanční prostředky do oblasti zdravotnictví. A samozřejmě i fakt, že máme jeden údaj v zákonné normě, a pak složitě dohledáváme realitu v podzákonném právním předpise. To jsou ty problémy toho, co tady teď chceme schvalovat. Jsem hluboce přesvědčena o tom, že ať už podpoříte jednu, nebo druhou variantu, vždy uděláme něco pro předvídatelnost příjmů a stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění a uděláme líp a víc, než kdybychom schválili návrh v té původní podobě, jak tady předkládal pan ministr.
Eviduji přihlášku pana poslance Martina Kolovratníka, kterému tímto dávám slovo.
Děkuji za slovo. Jediné moje odůvodnění. Jsme ve druhém čtení, takže teoreticky tyto samotné dva body by dnes nemusely zabrat až tolik času. Myslím si, že víc ne. Takže já chci poprosit, abychom zkusili zařadit tisky 947 a 948 pevně dnes. Ale respektuji, že máme třetí čtení, takže po bloku třetích čtení. Tedy až budou všechna třetí čtení vypořádána, tak pokud bychom to ještě stihli. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane kolego.
Pan Kolovratník říkal po bloku třetích čtení. Vy říkáte po pevném bodu.
Hlásí se ještě někdo se změnou a doplněním? Budeme hlasovat o zařazení bodu 12 a 13, což je rozšíření kompetencí NKÚ, sněmovní tisky 947 a 948, aby byly zařazeny po třetích čtení dnešního dne. Tento návrh byl přijat. Jiné návrhy zde nepadly. Nevidím námitku.
f) zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Dovolte mi proto, abych vám všem poděkoval za to, že jsem měl možnost zde poznat tolik zajímavých osobností, poděkoval za spolupráci při prosazování návrhů zákonů a popřál vám všem hodně úspěchů a štěstí v poslanecké práci, ve volbách i v osobních životě. Mně a jiným již pomohl velice častokrát.
Ve druhém čtení jsem načetl ještě jeden pozměňovací návrh, tento má ale pouze legislativně technický charakter. Milé kolegyně, vážení kolegové, předložená novela ve znění zmíněných pozměňovacích návrhů zůstává přes nemalé kompromisy cestou, jak zdravotně postiženým pomoci zlepšit kvalitu života a umožnit jejich návrat do pracovního i společenského života. Proto si vás dovoluji zdvořile požádat o její podporu ve znění podaných pozměňovacích návrhů. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, pane navrhovateli. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Pan ministr financí. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem v poněkud schizofrenní situaci. Jako ministr financí si jsem vědom dopadu na státní rozpočet, který už tak je přetížen mandatorními výdaji natolik, že důležité výdaje jako stavba dálnic, podpora vysokého školství, podpora vědy, výzkumu a inovací, podpora trajektorie armády jsou ve státním rozpočtu výrazně ohroženy, stejně tak jako plánovaný deficit 50 miliard. Já tedy říkám spíš jako člověk, že nemám problém s podporou tohoto zákona, této novely a také pozměňovacích návrhů. Nemám s tím problém. Mám spíš problémy třeba s plošným přidáváním od 1. listopadu všem státním úředníkům.
Já vám děkuji, pane ministře.
Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já se přiznám, že nejsem ve schizofrenní situaci. S námi se tak nějak automaticky počítá, že tyto návrhy budeme podporovat. Nebyli jsme tedy přizváni ani k připodpisu, ale naše podpora je jasná. Ale chtěl bych zareagovat na poznámku pana ministra financí. Víte, jedna z cest, jak snížit mandatorní výdaje na sociální dávky, je opravdu zvyšovat mzdy a platy. Není přece normální, aby státní úředník na plný pracovní úvazek měl ještě vzhledem k svému nižšímu platu nárok na státní sociální podporu. Prostě to je cesta, kdy práce musí člověka zaplatit tak, aby státu zbyly prostředky na ty potřebné, a to jsou především absolventi škol, kteří nemají praxi, zdravotně postižení a samozřejmě občané v předdůchodovém věku. Takže znovu zdůrazňuji, klub KSČM tento návrh podpoří.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Máte slovo.
Dámy a pánové, to je přesně smutný závěr politiky této koalice. My jsme vás tady milionkrát varovali, že prostě je tady vedle kategorie skutečně potřebných lidí a pro ty potom ty peníze nebudou. Samozřejmě tohle je návrh, který má hlavu a patu, takže o podpoře není pochyb. Ale samozřejmě vy dostáváte republiku do obrovské pasti. Je to výsledek. Já jsem tady říkal několikrát, že sociální demokracie ve skutečnosti dělá asociální politiku, a zcela výjimečně se naprosto musím ztotožnit s ministrem financí.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v této rozpravě. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Případná závěrečná slova - paní zpravodajka, pan navrhovatel? Není tomu tak. Můžeme tedy přistoupit k závěrečnému hlasování.
Děkuji za slovo. Ta procedura je velmi jednoduchá. Takže budeme hlasovat.
Je to skutečně jednoduchá procedura, nicméně já přivolám kolegy z předsálí a tuto proceduru si jako Sněmovna schválíme. Tento návrh byl přijat.
Takže pozměňující návrhy pod písmenem A. Stanovisko výboru doporučující.
Děkuji. Hlasování číslo 87, přihlášeno 131, pro 125, proti nikdo. Tento pozměňovací návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Hlasování číslo 88, přihlášeno 133 poslanců, pro 128, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.
A teď budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Ano, souhlasím. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 89, přihlášeno 134 poslanců, pro 129, proti nikdo. Vás ostatní požádám o klid v sále, abychom dobře slyšeli, co nám pan ministr bude říkat.
Předloženou novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2017 projednal také rozpočtový výbor a neuplatnil k ní žádné připomínky.
Děkuji za slovo.
Končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Pan ministr ne, pan zpravodaj také ne. Kdo je proti? Hlasování číslo 85, přihlášeno 119, pro 109, proti nikdo. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Nyní několik omluv.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Jistě není třeba zdůrazňovat, že podpora začlenění zdravotně postižených zpět do společnosti a zkvalitnění jejich života je standardní náplní volebních programů většiny parlamentních stran. Na výboru pro sociální politiku byl přijat soubor pozměňovacích návrhů, které jsem pro jeho jednání předložil. Tyto pozměňovací návrhy byly výsledkem série poměrně komplikovaných diskusí a jednání se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí s cílem najít řešení, které bude akceptovatelné z hlediska rozpočtových dopadů, ale i z hlediska praktické proveditelnosti. Přiznám se, že mě mrzí ústup z některých původně navrhovaných změn. Chápu ale nutnost připravit na tuto změnu i podzákonné normy a hlavně lékařskou posudkovou službu, která se už tak potýká s obrovskými potížemi. Toto všechno jsou faktory, které velí v tuto chvíli okruh zařazených zdravotních postižení nerozšiřovat. Pevně ale doufám, že se v krátké době již nově zvolená Poslanecká sněmovna k tomuto úkolu vrátí. Každopádně je třeba soubor pozměňovacích návrhů chápat jako kompromisní řešení u většiny okruhů navrhovaných změn, ať už se to týká příspěvku na mobilitu, příspěvku na pořízení motorového vozidla, či limitu, který odlišuje režimy stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku. Jak jsem už zmínil, garanční výbor zmíněné pozměňovací návrhy podpořil, přičemž v jednom parametru jsme vybírali z variantního řešení.
Takže jenom připomínám, že je to tento bod, že jsme ve druhém čtení, a přál bych si, abychom to ukončili.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Proběhla docela obsáhlá debata k této smlouvě, ve které jsem se snažil na zahraničním výboru tuto smlouvu rozebrat podrobněji. Nebudu ve své zpravodajské zprávě zatěžovat, jsem přihlášen do obecné rozpravy, čili v obecné rozpravě se pokusím vysvětlit, v čem spatřuji určitý problém.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
Dámy a pánové, dovolte, abych vás stručně informoval o průběhu jednání o tomto tisku na výboru pro evropské záležitosti. Na závěr bych chtěl jenom dodat to, co už tady zmínil pan ministr Zaorálek, tato smlouva není smlouva CETA, která vyvolává určité kontroverze a větší diskuse. Čili to jsem stručně popsal asi ty základní body, které tato smlouva o strategickém partnerství řeší.
Nevidím ho, čili jeho přihláška propadá.
Pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře, děkuji za slovo. Chtěl jsem umožnit kolegovi Okamurovi, který byl dlouhodobě přihlášen, aby vystoupil přede mnou. Bohužel zde není, tak se pokusím shrnout věci, které já považuji za trošku problematické.
To je také předmět návrhu, který předkládám. Změny přílohy aktualizují a doplňují přílohu o nově zařazené látky a metody s dopingovým účinkem. Konkrétně došlo k uveřejnění jmenovitého výčtu látek ve skupině steroidů a upřesnění některých kvantitativních limitů. Tyto změny přispějí k vyjasnění některých sporných ustanovení nebo vykládání pravidel v oblasti antidopingu.
Děkuji paní ministryni.
Proto doporučuji toto projednání ve výboru zahraničním.
Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Dana Váhalová.
Jako totální nesportovec a nelékař jsem si přesto tuto úmluvu přečetl a vřele ji doporučuji k přijetí, protože obsahuje skutečně velmi závažné věci. Ale návrh doporučuji k přijetí.
Děkuji panu poslanci. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání zahraničnímu výboru jako garančnímu výboru. Návrh byl přijat. Ano, paní ministryně uvedla návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů. Budeme se tedy zabývat návrhem na zkrácení lhůty o 30 dnů, tak jak navrhla paní ministryně.
Já to klidně načtu.
A musí to být člen Poslanecké sněmovny.
Navrhuji zkrátit lhůtu o 30 dnů na 30 dnů.
Pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat a já končím prvé čtení tohoto projednávání Úmluvy proti dopingu ve sportu. Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Zbyněk Stanjura.
Děkuji za slovo. Ve stanovisku vlády najdete vyjádření - a já s tím souhlasím - názoru, že v jedné části toho návrhu tento návrh neodpovídá evropským pravidlům.
Pan poslanec Lukáš Pleticha se omlouvá z pracovních důvodů. Paní poslankyně Marie Benešová se omlouvá dnes z pracovních důvodů. Pan poslanec Ladislav Okleštěk se omlouvá dnes i zítra z pracovních důvodů. Pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola.
Prosím o vaši podporu.
Předběžně jsem tuto věc konzultoval.
Děkuji za slovo.

Doba na přestávku na poradu klubu KSČM uplynula, budeme pokračovat. Děkuji panu poslanci Martinu Plíškovi. Ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.
Takže to jenom zmiňuji, že samozřejmě ten návrh máte k dispozici, a takhle by tato dvě samostatná usnesení, protože bychom o nich měli hlasovat samostatně, jde o dva návrhy usnesení.
Děkuji panu poslanci Martinu Plíškovi za jeho vystoupení v podrobné rozpravě. Ptám se, kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Budeme tedy hlasovat o návrhu na usnesení, a to jednotlivě. Kdo je proti? Děkuji vám. Nyní druhý návrh na usnesení a to je návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně s trestním stíháním Mgr. Jaroslava Borky. Kdo je proti? Děkuji vám. Žádám ministra zahraničních věcí, aby se ujal slova. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji, dobré poledne, dámy a pánové. Už jsem tady vlastně o tomto tématu a dohodě mluvil několikrát, tak se to pokusím nějak zkrátit. Jedná se tedy o Dohodu o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími státy a Kanadou na druhé straně. Ono to vyvolává pozornost, která je někdy způsobena tím, že se to směšuje s tou komplexní Dohodou o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Evropskou unií a Kanadou, která se jmenuje CETA.